To tak prostě je. Ta čísla nemáme k dispozici. Já patřím k těm, že klíčový problém je odměňování trenérů. Opravdu si myslím, že to je klíčový problém, že to je věc, která se velmi často dělá buď za žádné, nebo malé peníze. Ale pokud chceme mít výsledky, tak to nemůžeme tolerovat a sázet na dobrovolnost a ochotu těchto trenérů. Vytváříme na to podmínky, aby se talenty neztratily? Za tři tisíce měsíčně? Nebo za dva tisíce měsíčně? Já myslím, že ne. Tento návrh to neřeší a ani to řešit nemůže. My se věnujeme vytváření institucí. Prostě se chlácholíme, že tím, že vytvoříme novou instituci, ten problém vyřešíme. Já vám garantuji, že nevyřešíme. Proč to vlastně máme? Co se zlepšilo za tu dobu? Co se zlepšilo? V čem je to lepší, než to bylo? Vůbec v ničem! Ale máme zákon, který tuto nesmyslnou povinnost ukládá všem, i těm nejmenším obcím. Bavme se například o rozpočtovém určení daní. Ale k tomu potřebujeme ta čísla, abychom věděli, kolik investují města a obce do nových sportovišť, ale také do údržby stávajících sportovišť. To je stejný problém. Vidíme tam našeho kolegu Jakuba Jandu. Zeptejte se ho, v jakém stavu jsou skokanské můstky. Ale zřídíme agenturu a příští rok určitě budeme mít plno můstků. Já tomu prostě nevěřím! Ale přece základní otázka by měla být, než se pustíme do nějakého návrhu zákona, komu to přinese prospěch, když ten zákon přijmeme. A já odpověď na tu otázku bohužel neznám. Plno dobrých úmyslů, to nijak nezpochybňuji, plno víry v to, že to bude lepší, to také nijak nezpochybňuji, ale není tam nic, co by mě opravňovalo, abych těmto dobrým myšlenkám, dobrým nápadům, dobrým úmyslům věřil. To je největší problém tohoto návrhu zákona. Ten návrh se nedá napsat z poslaneckých lavic. Tak si řekněme otevřeně: kdo ve skutečnosti psal původní návrh zákona a komplexní pozměňovací návrh? Přece nemůžeme chtít po panu poslanci Hniličkovi, aby to psal on! To je přece jasné. To není kritika jeho osoby. Takže to stejně píšou úředníci, ale politickou odpovědnost nese Milan Hnilička, ne Ministerstvo školství, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj nebo někdo další. Politickou odpovědnost nese Milan Hnilička a spolupředkladatelé. Ano, když to bude fungovat, zaslouženou slávu sklidí Milan Hnilička a jeho kolegové.
Já si myslím, že zaměstnavatelé velmi oceňují v této situaci postupné zavádění, a postupně mám na mysli ve dvou fázích, a zároveň víme ze zkušenosti ze státní správy, že to jednotné zavedení elektronizace se v minulosti nepovedlo, takže vycházíme ze zkušeností z dob minulých. A myslím si, že TOP 09 by měla být poslední, kdo bude poučovat ohledně nepovedených experimentů s IT projekty. Co se týká toho postupného projednávání, tak my samozřejmě celou tu záležitost velmi podrobně diskutujeme. To jednání se uskuteční v průběhu měsíce února. A poslední poznámka. Co se týká sněmovního tisku 204, který předkládala má předchůdkyně paní ministryně Němcová, tak ten jsme prozatím nestáhli, ale budeme tak dělat v příštích týdnech.
Ano, pan kolega Kaňkovský ještě v rozpravě, v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nemohu mluvit za ostatní kluby, ale klub KDU-ČSL rozhodně není proti elektronizaci ve zdravotnictví a já jsem to tady i ve svém slově řekl. Pouze jsem zmínil, že chceme, aby ta elektronizace byla efektivní. To znamená, pokud uděláme nějaký další krok v té elektronizaci zdravotnictví, tak aby to bylo uživatelsky příznivé i pro ty zdravotníky. Už tady také několikrát dneska zaznělo, že se potýkáme s personální krizí ve zdravotnictví a každý další neefektivní krok nám tu situaci zhorší. A to se netýká jenom praktických lékařů. Takže já vám řeknu příklad. O víkendové službě 24hodinové. Je také potřeba si uvědomit, jaký čas zabere vystavení té dočasné pracovní neschopnosti už dnes v té písemné podobě. Ano, je to předpoklad, ale úplně se na to spoléhat nelze. Protože pokud nebudeme mít včas připraveny podzákonné normy, opět s tím budeme mít v praxi problém. A poté bych chtěl ještě jednou požádat paní ministryni, jak jednala i ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví s dotčenými subjekty, to znamená s profesními komorami, se zástupci asociací nemocnic a s dalšími dotčenými subjekty, které mají co do této problematiky hovořit.
Děkuji panu poslanci za jeho vystoupení a nyní máme dvě faktické poznámky. Paní ministryně se hlásí s přednostním právem, ale faktické mají přednost podle jednacího řádu.
A jestliže se dojednávala karenční doba, tak pokud se nemýlím, tak se domlouvalo, když je to elektronizace, tak je to online, takže zaměstnavatel by měl být první, kdo se dozví, že jeho zaměstnanec je nemocný.
Nyní faktická poznámka pana poslance Petra Pávka.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Paní ministryně ještě chviličku posečká, pan poslanec Válek se přihlásil k faktické poznámce. A nyní tedy řádná přihláška s přednostním právem paní ministryně práce a sociálních věcí Janě Maláčové.
Co se týká toho dotazu, s kým jsem jednala, tak bych ráda připomněla, že v měsíci prosinci se uskutečnil na Ministerstvu práce a sociálních věcí kulatý stůl, téměř tříhodinový, se všemi zástupci té problematiky, od profesních komor, zástupců lékařů, ale také zástupců sociálních partnerů.
Ono těch komplexních pozměňovacích návrhů, jak jsem koukal, v systému jsou hned tři nahrány. Tak tady to je razantnější. A to je, že po těch debatách, co jsme měli na výboru, stále nejsem přesvědčen o tom, že by agentura měla být ústředním orgánem státní správy. Tím se právě vyjme z dohledu ministerstva, z možného veřejného dohledu. Dávám tedy pozměňovací návrh, kterým by se tato agentura, pokud vznikne, opět vrátila pod Ministerstvo školství. Není nutnost míti agenturu se sídlem v Praze. Proto jsem podal pozměňovací návrh, aby se agentura, její sídlo, přesunula do Bruntálu. Vzal jsem statisticky nejchudší okres České republiky. A pokud zřizujeme novou agenturu, nové pracoviště, které může být kdekoliv, proč nepodpořit nejchudší okres České republiky místo Prahy? Děkuji za pozornost. Čísla načtu v podrobné rozpravě.
Ještě vás seznámím s omluvami. Pan zpravodaj s přednostním právem v rozpravě.
Využívám svého přednostního práva, protože jsme tyto záležitosti projednávali už na mnoha grémiích a podle tabulky, kterou tady mám od kolegy, jsme se vlastně ke všem těm záležitostem, které zde zazněly, už vyjadřovali. Proto bych chtěl postupně říci, jakým způsobem probíhalo projednávání v jednotlivých bodech, o kterých tady mluvil kolega Bartoň. A také abychom se na to podívali zároveň i z té druhé strany. To znamená, když budeme mluvit o doplnění působnosti agentury a definice transparentní sportovní organizace ve dvou rovinách, v té jedné, které se týkalo, té nejmenší, tak tam jsme zvažovali, jestli skutečně ten návrh, který je, neohrozí některé malé organizace, aby je odradil od toho, že budou podávat svoje žádosti o dotace. A většina lidí dospěla k tomu, že ano. Proto jsme tento návrh nepřijali. Co se týká definice transparentní sportovní organizace. Ona ta transparentnost je uvedena i v tom komplexním návrhu a ten komplexní návrh je dostatečný a také tak usoudila většina při projednávání. O tom jsme mluvili, že je to jedna z nejdůležitějších věcí, která vůbec existuje. A tam se hledala cesta, jakým způsobem ten rejstřík bude zpracováván. Nicméně bude tady ještě přednesen jiný pozměňovací návrh a bude důležité posoudit, kde je ten rejstřík lépe zpracován. Já se domnívám, že tady bude ještě jiný pozměňovací návrh, který bude lepší než ten, který navrhl zde kolega Bartoň. Ale zdůrazňuji, že rejstřík je skutečně velmi důležitá záležitost. Tam se k tomu vyjadřovali odborníci z hlediska právního. Je tady otázka toho, jestli může být poslanec nebo senátor představitelem agentury. A já to řeknu rovnou. Ale to patří do jiného druhu zákona. Uvedu to i v té další záležitosti. Tak jenom většinově se rozhodlo obráceně. Když budeme mluvit o poradním orgánu. Tady bych zašel i do minulé historie. Já považuji z hlediska sportovního prostředí za důležité, aby tam ten poradní orgán byl, aby to nebylo jenom na dobrovůli toho předsedy agentury nebo kohokoliv jiného. Aby to bylo dáno v tomto zákonu.
Já se nechci vyjadřovat k vnitřním věcem tohoto zákona, k jednotlivým paragrafům. Můj názor na to je, že spíš je zájem vlastně obcí, aby si dělaly vnitřní kontrolu, protože kontrola je nezbytnou součástí řízení. To je samozřejmě myšlenka, která se nedá vyřešit třeba pozměňovacím návrhem k tomuto návrhu zákona.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Nehlásí. Obecnou rozpravu končím. Zahajuji podrobnou rozpravu. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy?
Navrhuji zkrácení mezi druhým a třetím čtením ze 14 na 7 dní.
Podrobnou rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Ani paní ministryně, ani pan zpravodaj nemají zájem o závěrečná slova. Žádost o odhlášení zazněla. Všechny jsem vás odhlásil. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat a lhůtu jsme zkrátili na 7 dní. Končím druhé čtení tohoto návrhu zákona.
Děkuji za slovo. Ačkoliv existovali odpůrci a kritici námi předloženého záměru, novela zákona prvním čtením prošla. Když jsem vyjmenovával důvody, které mě společně s dalšími vedly k předložení novely zákona o podpoře sportu, zmiňoval jsem především potřebu větší přehlednosti, transparentnosti, jasného zacílení podpory sportu a s tím související efektivity vynaložených peněz, které sportovní prostředí očekává a potřebuje od centrální autority, která se bude lépe a systematičtěji věnovat podpoře sportu. Hovořil jsem také o tom, že po prvním čtení budeme vést dále diskusi o návrhu novely zákona a že všechny podněty, které budou znamenat vylepšení novely zákona, akceptujeme a zapracujeme. Zapracovali jsme důležitá doporučení, která vzešla z vlády. Po dalších konzultacích s odbornou sportovní veřejností a zástupci ministerstev, která mají v gesci oblast sportu, jsme se společně rozhodli připravit komplexní pozměňovací návrh k novele zákona o podpoře sportu, který tato doporučení reflektuje. Zlepšuje tak původní návrh novely, přičemž konkretizuje některé důležité kroky včetně přechodných ustanovení. Současně s přípravou komplexní novely zákona docházelo na Ministerstvu školství k zásadním zjištěním, která vyplývala z půlroční praktické zkušenosti zavedení rejstříku, který v sobě schraňuje informace o sportovním prostředí. Klíčové změny nutné ke zlepšení fungování rejstříku se rovněž promítly do úprav související s komplexní novelou, která tak bezprostředně reaguje na potřeby Ministerstva školství a praktické zkušenosti s rejstříkem a jeho nastavování. Plně v souladu s legislativním procesem tak byl tento komplexní pozměňovací návrh předložen, projednán a schválen na podvýboru pro sport, rovněž také na školském výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a také na výboru pro veřejnou správu. Do druhého čtení je tak předkládán materiál, který v podobě komplexního pozměňovacího návrhu novely zákona v původní novele zákona o podpoře sportu zásadním způsobem reaguje na požadavky, které vyplývají z celého osloveného odborného spektra, které se věnuje podpoře sportu a které rovněž tuto podporu sportu realizuje.
Děkuji panu poslanci Hniličkovi.
Prosím, máte slovo.
A to jsou jistě znalci. Takže po tomto širším úvodu jenom upozorním, v čem tu reformu vidíme a proč tenkrát, byť nerada, jsem zvedla ruku, abychom pustili do druhého čtení. Nebude záležet na tom, jestli byl ustanoven soudním znalcem u Krajského soudu v Plzni, nebo v Ústí nad Labem, nebo v Brně. Není možné dělat rovnítko. A to je právě ten poslední návrh té silné čtyřky, budu říkat také, která oceňuje majetek a vidí to optikou jenom toho oceňování majetku trošku zjednodušeně a samozřejmě ve svůj prospěch. Takže takto ne. Jinak pokud by ho někdo chtěl, a právo máte, celé načíst, tak je to osm stránek, které skutečně samy o sobě už svým rozsahem reprezentují ty zásahy, o kterých jsem hovořila. Pořádali jsme seminář. Pořádali jsme v březnu kulatý stůl. Na to si oprávněně řadu let znalci stěžovali. Jinak samozřejmě jsem stejně jako pan ministr k dispozici, protože ta norma není úplně snadná, nikoli snad právně, ale z hlediska organizačně administrativního.
Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, výbor pro zdravotnictví se zabýval sněmovním tiskem 72 na svých dvou jednáních.
Tento návrh byl přijat. S náhradní kartou číslo 19 hlasuje pan poslanec Vácha. Ptám se, kdo je pro. Tento návrh přijat nebyl. Kdo je proti? Případné diskuse prosím přeneste do předsálí.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Tento pozměňovací návrh byl vložen do systému. Obecně se jedná o věci, které se týkají prvků a subjektů kritické infrastruktury, objektů důležitých pro obranu státu, objektů možného napadení. Jsou to věci, které mají vztahy na zákony o krizovém řízení atd.
Já vám děkuji. Jako druhá se do diskuse přihlásila paní poslankyně Černochová. Máte slovo, paní poslankyně.
Děkuji, pane předsedo. Krásné odpoledne, dámy a pánové. V současné době jsou tak orgány činné v trestním řízení bohužel zahlceny řadou žádostí o informace, které směřují k běžícím trestním řízením, a tyto orgány pak každé neposkytnutí informace musejí složitě odůvodňovat. Navržená právní úprava nemá v žádném případě za cíl omezit možnost žádat o informace, ale ne tak, že ti lidé budou vystupovat jako anonymové.
A tady musím říci, že co se toho týká, tak zůstala tři města. Já jsem si dovolil vystoupit proto, protože jsme tyto body, o kterých zde byla řeč, projednávali, a abychom se dostali zrovna do obrazu z obou dvou pohledů na tu jednotlivou věc. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu zpravodaji. Děkuji. V rozpravě vystoupí pan poslanec Janda. Připraví se pan poslanec Birke. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy, vážení pánové, chtěl bych vám tímto představit několik pozměňovacích návrhů, ke kterým se potom přihlásím v podrobné rozpravě a které jsem avizoval již v prvním čtení této novely, a dovolte mi proto představit vám jejich obsah a důvody, které mě vedly k jejich podání. Podrobit národní agenturu parlamentnímu dohledu a vládní kontrole. Zpřesnit sportovní terminologii a některé technické názvosloví tak, aby odpovídalo dnešním moderním standardům ve světě. Konkrétně se jedná o tyto praktické body: Zaprvé je to vznik předsednictva agentury. Navrhuji proto, aby tím vrcholným orgánem agentury nebyl předseda, ale nově předsednictvo - předsednictvo složené z předsedy a jeho dvou místopředsedů. Toto předsednictvo by schvalovalo ty nejzásadnější dokumenty pro sportovní politiku a prostřednictvím předsedy by je předkládalo vládě ke schválení. Týká se to návrhu strategie státní politiky ve sportu, akčního plánu k této strategii a návrhu pravidel činnosti, financování a vzájemné spolupráce resortních sportovních center. Zároveň jsou tyto tři dokumenty společně s návrhem rozpočtu, závěrečným účtem a návrhem organizační struktury agentury v pozměňovacím návrhu explicitně vyjmenovány a zakotveny jako povinnost předsedy předkládat tyto dokumenty ke schválení vládě a jejich nepředložení v případě sportovní strategie a akčního plánu může být důvodem pro jeho odvolání. Dále by předsednictvo mělo také schvalovat výroční zprávu agentury, statut národní rady pro sport jako svého poradního orgánu a memoranda či smlouvy o dlouhodobé spolupráci, případně dlouhodobé smlouvy, ke kterým se váže víceleté financování sportovních projektů. Zadruhé je to upřesnění kompetencí, pravomocí a odpovědnosti předsedy agentury. V této funkci je také považován za služební orgán, který jmenuje a odvolává vláda, a to na návrh předsedy vlády. Jenom je přesně specifikováno, jakým způsobem se ujímá funkce a jaké náležitosti musí osoba, která se o tuto funkci uchází, splňovat.
Ano, pane poslanče, máte pravdu. Prosím paní poslankyně a pány poslance, aby umožnili další vystoupení pana poslance Jandy, kterému opět dávám slovo.
Pro některé poslance by mohlo být velmi diskutabilní, že jsou přesně vymezeny důvody pro odvolání orgánů agentury.
Takže se k němu tady tímto hlásím.
Děkuji.
Jedná se o jednoduché pozměňovací návrhy, které jsou řádně odůvodněny. Děkuji za podporu.
Já vám děkuji. Pan poslanec Ondráček.
Kolegyně, kolegové, já svůj návrh načtu. Takže prodloužení doby účinnosti o pět měsíců.
Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím, končím podrobnou rozpravu. Za navrhovatele pan předseda Michálek.
Myslím si, že Poslanecká sněmovna tímto jednoznačně ukáže, že stojí na straně transparence, že se nám podaří vyřešit ten rest, ke kterému došlo v minulém volebním období.